Švédsku se chci věnovat specificky, protože tam je to velmi dobře upraveno včetně vlastnické politiky. Ve Švédsku proces nominace do rad je koordinován Ministerstvem pro podnikání a inovace v rámci vládních úřadů. Pro každou společnost je provedena analýza požadované odbornosti na základě aktivit společnosti, situace a budoucích výzev, složení rady a dokončených hodnocení rady. Vlastnická politika je dokument, který upravuje práva vlastníka jakožto státu. Kdybychom měli vlastnickou politiku v době divoké privatizace, tak nemuselo dojít k případům, jako je OKD, kdy prostě vláda nezodpovědně rozprodala akcie a umožnila převzetí podílů do soukromých rukou a následné tunelování této společnosti. To všechno jsme mohli zamezit, kdybychom měli vlastnickou politiku. Podívejme se tedy na to, jak to upravují ve Švédsku ve státní vlastnické politice. Ustanovení o nabývání a převodu majetku včetně akcií a majetkových účastí v obchodních účastech jsou obsažena v zákoně o státním rozpočtu. Vláda také nesmí poskytnout kapitál společnosti bez souhlasu parlamentu. Souhlas parlamentu však není požadován pro výplatu dividendy, protože jde o součást běžné správy. Takže tady máme příklad toho, jak to může fungovat tak, že parlament se vyjadřuje k těm opravdu zásadním rozhodnutím. My si myslíme, že takhle zásadní rozhodnutí, strategická rozhodnutí, by měl projednávat i parlament. Ještě jsem chtěl říct jiný příklad, jak to funguje například ve Finsku. V jeho čele stojí pan Augustin, šéf Úřadu vlády, který dříve figuroval v politické straně SPOZ prezidenta Miloše Zemana. Takže tímto způsobem jsou vybíráni nominanti do státních podniků. Jednak za dobu své existence výbor neinicioval, aby ze strany ministerstev došlo k vytvoření profilů na jednotlivé pozice členů dozorčích rad, a jednak celý proces nominací zůstal do jisté míry netransparentní a formální. Ostatně Ministerstvo financí v návaznosti na programové prohlášení vlády připravilo v minulém volebním období věcný záměr zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu.
Říkala: Je to problém systému, v podstatě my jsme ti zákonodárci, kteří ten systém nějak tvoří. A hlavou systému, který se týká justice, rychlosti soudů, spravedlnosti, vymáhání práva, vymáhání nároků, vymáhání pravomocných rozhodnutí, pravomocných rozsudků, je přece ministr spravedlnosti. Já si pamatuji, že to byl poslanecký návrh, který on možná podpořil z pozice ministra, ale nebyl to návrh pana ministra. Prosím vás, nepleťme si pojmy s dojmy. Přece většina těch mužů a žen jsou normálně na svobodě. Takže až bude systém fungovat, tak potom žádné zálohované výživné nebude potřeba. Tudíž poprosím ještě jednou, dámy a pánové, kolegové, kolegyně, abyste podpořili do sociálního výboru jak zálohované výživné, tak náhradní výživné.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ještě bych možná jenom řekla, kdy se nyní počítá nebo nepočítá do příjmu stanovené výživné.

Vymahatelnost práva v České republice.

Legislativní dopady na úřadu práce.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi jenom krátkou faktickou poznámku k návrhu tohoto zákona. Já se plně ztotožňuji se stanoviskem vlády České republiky jednak v té části, která je uvedena a týká se krátkého působení samotného zákona, a tudíž toho, že by bylo dobré, abychom mu dali ještě šanci. Už jsme se bavili v jiných případech, že velmi často a velmi brzy se některé věci novelizují. Vy tam uvádíte, že je to zjištěno v Praze. Já dokonce zvažuji podání návrhu na zamítnutí tohoto zákona. A navrhuji tedy, aby zákon byl zamítnut.
Poznamenal jsem si návrh na zamítnutí, který přednesl pan poslanec Staněk. Následuje faktická poznámka, se kterou vystoupí pan poslanec Čižinský, po něm s faktickou poznámkou paní poslankyně Kovářová.
Rád bych zareagoval na předřečníky. Na to nepotřebujeme žádnou studii. Prostě víme, že čtvrtině dětí upíráme přístup do přípravných tříd základních škol z důvodu jejich narození. Ten zákon platil od 1. září, ale už se samozřejmě projevil, protože jak platil od 1. září, tak ředitelé škol museli podle něj přijímat děti. A ten vliv byl jednoznačně negativní.
Paní poslankyně Kovářová a její faktická poznámka.
Vážené dámy, vážení pánové, nejsem sice expertem na školství, ale z vlastní zkušenosti vím, jak vypadají, co se týče věku, první třídy.
Děkuji, vážený pane předsedající. Paní poslankyně, páni poslanci, já nebudu opakovat ty argumenty, které řekl pan poslanec Rais. Jenom bych se rád vyjádřil k některým věcem, které padly v důvodové zprávě. Děti, které jsou narozené po posledním srpnu daného školního roku, procesem povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole ještě neprošly, tudíž přípravná třída nemá návaznost na cíle, kompetence, vzdělávací obsah a oblasti, na nichž je povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole postaveno. Dle mého názoru se jedná o docela zkreslený, respektive malý vzorek s lokálním a úzkým zaměřením na Prahu a motivace ředitelů spočívá často v zájmu zajištění naplněnosti a následného otevření přípravné třídy. Skutečně něco tady běží osm měsíců, což je poslední přípravná třída předškolky, a my se tady snažíme zpátky mixovat ten systém dohromady. Pokud se ještě vrátím k tomu, že v důvodové zprávě je uvedeno, že mateřská škola už pro ně není motivační, zvlášť ve smíšených třídách, ve kterých zejména v menších obcích běžně bývají i dvouleté děti, nudí se zde, ztrácejí zde svůj potenciál a motivaci pro výuku, tak je nutné říct, že povinností mateřské školy je organizačně nastavit podmínky ke vzdělávání všech dětí, což musí být nastaveno ve školním vzdělávacím programu. Takže moje stanovisko jako ministra školství je negativní.
S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Čižinský.
Pan ministr hovořil o nadaných pětiletých dětech, to je v pořádku, ty skutečně mohou jít k předčasnému zápisu, ale úplně opomněl skupinu dětí, které nejsou velmi nadané, ale pro které ta přípravná třída základní školy je vhodná. Ty se tam prostě nikdy nedostanou, do té třídy. Tento mechanismus má vlastně stát pod kontrolou. Ten vzorek, kdyby se rozšířil, tak pojďme udělat větší vzorek, pojďme to udělat do doby, než se o tom ve výboru bude jednat.
Následuje faktická poznámka paní poslankyně Valachové, po ní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Pojezný. Paní poslankyně, máte slovo.
Ale myslím si, že pravou příčinou není nedostatečnost zákona, ale nedostatečnost kapacit. Kdežto s ohledem na to, že kapacity problém jsou, zejména tady v Praze a ve středních Čechách, tak právě dochází k té diskriminaci, v uvozovkách, tak jak Pavel Čižinský popisuje.
A ještě poslední poznámka. Je tady strach z toho, aby se to nehradilo ze zdravotních služeb. Tak se podívejte do zákona 48, kde je jasně řečeno, že akupunktura se nehradí.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo. Myslím, že z těch vystoupení zcela jednoznačně vyplývá, že jsme přesvědčeni o tom, že se jedná opravdu o léčitelství, co se týká tradiční čínské medicíny. Mrzí mě trochu, že tady zazněla akupunktura, což samozřejmě toto vůbec neřeší, tento náš návrh. Takže ještě jednou moc děkuji panu ministrovi a my jsme samozřejmě v Senátu panu ministrovi, co se týče zákona o léčitelství, nápomocni.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Já bych jenom chtěl poprosit o odpověď, jak to bude vypadat s těmi lékaři. Jestli budou léčitelé, nebo co budou?
Do obecné rozpravy je přihlášena paní senátorka Dernerová.
Ty možnosti tady jsou. Jak říkáme, neodsuzujeme ji, neříkáme, ať tu není, ať tu je, ale nesmí být ve zdravotnické zákonu.
S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Farhan. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi jenom dvě krátké poznámky. A druhá věc je, co se týká akupunktury.
Další přihlášené do obecné rozpravy nemám. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí z místa. Takže obecnou rozpravu končím. Je prosím zájem o závěrečná slova? Ani paní navrhovatelka, ani paní zpravodajka zájem nemají. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázat tento návrh ještě jinému výboru jako výboru garančnímu? Takový návrh zde není. Takže můžeme přistoupit k hlasování. Budeme hlasovat o tom, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Je zde prosím návrh na nějaký jiný výbor, aby se zabýval tímto návrhem? Tedy konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Děkuji oběma přítomným zástupcům Senátu, děkuji paní zpravodajce a končím projednávání tohoto bodu. Pan poslanec Radek Koten se omlouvá od 14.30 do 16.30 z důvodu přijetí na výboru pro bezpečnost. druhé čtení Z pověření Senátu předložený návrh zákona uvede pan senátor Michael Canov, kterého tady vítám a prosím ho, aby se ujal slova.
Podobná novela byla kdysi přijata pro poslance a senátory, bylo to v roce 2002, a osvědčila se.
Naopak my máme velmi masivní sociální systém. Sami předkladatelé vlastně uznávají, že vymožitelnost práva je v současné době opravdu velmi nízká. Na druhou stranu opravdu nepřichází od předkladatelů jakákoli nová iniciativa, která by k lepší vymahatelnosti vedla. Takže sami předkladatelé v tomto směru vidí ten hlavní problém, který tady máme. Na to se soustřeďme. Nebudu se zabývat ani čísly, těmi částkami. Domnívám se, že tedy zavádět novou sociální dávku do našeho spíš masivního sociálního systému není nutné.
Tak já děkuji. Dobrý podvečer všem. A nyní bych prosil paní poslankyni Šafránkovou.
Vážené dámy a pánové, v problematice zálohového výživného vidím reálný problém, který se dotýká řady matek. Důvodů tohoto problému je celá řada. Především je to úpadek rodiny. Ta je dnes otevřeně prezentována jako zastaralý společenský útvar a nemá patřičnou podporu ze strany státu. Druhým důvodem je často přehnaná výše výživného a v neposlední řadě je to samozřejmě slabá pozice těch, kteří se chtějí domáhat svých práv. Pokud to sečteme, vzniká a prohlubuje se sociální problém řady matek, jehož obětí jsou hlavně děti. Naše hnutí v prvním čtení podpoří legislativní návrhy na řešení této situace. Musíme začít řešit také výše uvedené příčiny tohoto stavu. Je velmi důležité, aby výsledkem naší práce byla legislativní úprava, která nezbaví povinnosti těch, kteří neplatí, a nepřenese jejich dluhy na stát. Musíme taky říct, že stát bude rychleji, přísněji a úspěšněji vymáhat a na přechodnou dobu pomáhat rodiči. Pouze to pomůže řešit sociální krizi a přitom nepřenese dluhy z neodpovědnosti na nás všechny.
Tak já také děkuji. Mám tady jednu omluvenku, která nevím, jestli byla přečtená, takže pan poslanec Benešík se nám omlouvá od 17 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.
Zálohované výživné bude náležet oprávněným osobám, kterým není hrazeno soudem stanovené či schválené výživné, a to za jasných, zákonem předem stanovených podmínek. Jedná se především o podmínku existence exekučního titulu, na základě kterého není povinným rodičem ve stanoveném termínu vyživovací povinnost plněna vůbec, či je plněna pouze částečně. Tedy buď ne v plné výši, nebo jen každý druhý měsíc, či podobně. Povinným rodičem se pro účely tohoto zákona pak rozumí ten, komu byla na základě pravomocného rozhodnutí soudu či soudem schválené dohody rodičů stanovena vyživovací povinnost. Poskytnutím zálohovaného výživného přejde právo oprávněné osoby na výživné na stát, a to do výše poskytnutého zálohovaného výživného. Buď soudním výkonem rozhodnutí, či exekučním řízením. V případě, kdy bude v rámci již probíhajícího výkonu rozhodnutí zjištěno, že povinný žádným majetkem nedisponuje a na zálohované výživné tudíž již nebude nic vymoženo, bude výplata zálohovaného výživného zastavena. O tom já osobně jsem velmi přesvědčena. Zavádíte další sociální dávku. Z pohledu části administrace a zakotvení v právním systému a z pohledu dítěte jistě, můžeme to považovat za speciální sociální dávku. V ideálním případě by se totiž všechny takto vydané peníze měly státu vrátit. Zaplatit to musí povinný rodič. Některé země povinnému rodiči dokonce účtují, navyšují pohledávku vůči němu o náklady spojené s administrativou, vyplacením zálohovaného výživného a vymáháním dávky. Toto náš návrh zatím neobsahuje. Ale já se přiznám, že bych se tomu vůbec nebránila. Mnozí povinní rodiče prostě nemají z čeho výživné platit. Musíme si uvědomit, že výši výživného stanovuje soud, anebo soud potvrzuje dohodu rodičů. Soud samozřejmě při stanovování výše výživného také zkoumá výši příjmů a majetkovou situaci povinného rodiče. Další replika, kterou jsme slýchali v těch debatách, byla, že vymahatelnost je malá a že chceme přebírat odpovědnost jako stát za neplatiče. Já jsem přesvědčena o opaku. A je povinností státu podle mého názoru, a nejen mého, zajistit vymahatelnost práva. To není jak zneužít. Tenhle příběh jsem si nevymyslela. Ten jsem na té jedné z pražských pošt zažila. Žádám vás proto, kolegyně a kolegové, o podporu návrhu a propuštění tohoto návrhu do druhého čtení.
Je zde zájem o závěrečná slova ze strany pana navrhovatele, paní zpravodajky? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Budeme pokračovat tím, že přikážeme tento návrh výborům k projednání. Nejprve se budeme zabývat určením garančního výboru. Je zde prosím nějaký jiný návrh na garanční výbor? Není. Kdo je proti? Hlasování číslo 150, přítomno 177 poslanců, pro 166, proti nebyl žádný. Konstatuji, že garančním výborem bude výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Není zde z organizačního výboru návrh na to, abychom přikázali tento návrh nějakému jinému výboru. Ptám se, zda někdo navrhuje, aby se návrhem zabýval ještě jiný výbor. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Přípravné třídy totiž byly záležitostí nejenom vzdělávacího systému, ale svým způsobem sociálním opatřením.
Ne. Tak budeme hlasovat o tom, aby se tímto návrhem zabýval sociální výbor. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Tím končím prvé čtení projednávání tohoto návrhu zákona. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené členky a členové vlády České republiky, vážené kolegyně -
Dámy a pánové, je zde představován další návrh zákona. Děkuji vám.
Dovolte mi na začátku obecný úvod. Nastavme stavební zákon tím způsobem, aby se dalo v České republice rychle stavět. Nyní máme tento zákon v platnosti a ono se ukazuje, že v mnoha svých bodech účel splnil, ale ukazují se i místa té poslední novely, která prostě nefungují a která reálně způsobují velké problémy při snaze realizovat svůj stavební záměr. Možná jste sami zaregistrovali, jaké praktické problémy - a bavme se skutečně o těch praktických problémech na městech a obcích - toto nařízení způsobilo.
Děkuji zástupci navrhovatelů panu poslanci Kolovratníkovi. Prosím, máte slovo.
Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já se pokusím být stručný. Ještě mi dovolte mé osobní stanovisko. Po zkušenostech z okolních zemí víme, že všechny tyto podobné zákony prošly testem ústavnosti v těch zemích, kde byly odsouhlaseny parlamenty, nicméně většinový názor byl jiný. Ta tabulka je hodně široká.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ještě z toho projednávání upozorňuji na otázku doručování, kterou jsme se tam velmi obšírně zabývali. Ten zákon nepochybně skončí u Ústavního soudu, protože jak zmínil kolega předřečník z hospodářského výboru, ten zásah do vlastnických práv je velmi významný, abych na vás apeloval, abyste byli co nejrozumnější v tom rozsahu toho zákona.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Jan Zahradník, který nyní bude mít slovo.
Proto je zákon o urychlení staveb dopravní infrastruktury pro nás velmi významný a myslím si, že zaslouží podporu.
Věřím, že se dohodneme na výboru, a pokud vše dobře půjde, tak tedy za 14 dnů, vlastně na den přesně, ve variabilním týdnu bychom mohli zvládnout ono třetí čtení. Vážím si té důvěry a vzájemné podpory a věřím, že to zvládneme a dotáhneme. Díky moc.
Musím konstatovat, že mě příjemně překvapilo malé množství pozměňovacích návrhů. Já jsem vždycky skeptický k těmto dohodám. Ale ten čas, který tam je, ten už vám nikdo nevrátí. Takže to je jenom moje reakce na to, co jsem tady zaslechl.